Ale nepochybně zde můžeme slyšet deklaraci, že chodit na interpelace ústní i písemné se prostě má a že budou apelovat na předsedu vlády, aby zjednal nápravu. Několik našich poslanců tu v rozpravě může přiblížit konkrétní příklad toho, jak se na důležitá témata nedostalo jen a pouze proto, že premiér chodí (?), ale budeme trpělivě čekat především na vystoupení někoho z vládní koalice, kdo nám řekne aspoň to nejzákladnější, že zákony se mají dodržovat, že na parlamentní demokracii nám tu všem záleží a že se chceme vrátit k jejímu řádnému fungování a tomu, aby všichni představitelé vlády byli zodpovědní vůči Poslanecké sněmovně.
Děkuji panu poslanci Michálkovi. Nyní tedy je řádně přihlášen pan poslanec Adamec, ale faktická poznámka pana poslance Jaroslava Kytýra. Pane kolego, ještě chviličku, faktická poznámka má přednost.
Myslím si, že ten institut interpelací má mít věcnou a obsahovou nějakou stránku, která nám nějakým způsobem přinese odpovědi na určité dotazy. A v tuto chvíli vlastně jak institut interpelací - podobně se bavíme o zneužívání technických poznámek k těmto záležitostem, kde místo abychom se bavili věcně, tak skutečně se to zvrhává do politických prohlášení, kterým nás zbytečně tady zatěžujete.
Budu tedy vyvolávat pořadí faktických poznámek. Pan kolega Bartoš nyní.
Já zdravím piráty, kteří jsou tady v hojném počtu, protože mají své interpelace. Ty interpelace jsou velmi konkrétní. Kde jinde se tedy můžeme my ptát na velmi konkrétní dotazy? Jakub Michálek tady hovořil - budoucnost českého předsednictví EU - nemáme odpověď. Vyloučené lokality - nemáme odpověď. Věci dostupného bydlení, kde neexistuje koordinace mezi jednotlivými ministerstvy - nemáme odpověď. Kdy jindy se mohou poslanci obracet na premiéra než v momentě interpelací, a to jak písemných, tak ústních? My zde hovoříme, že tu premiér není. Vždyť to je výsměch. Já jsem výrazně tedy mladší než pan premiér, ale dovolím si říct, že i mě to uráží, a to nejsem žádná citlivka. Tak to tady neobracejte prosím vás proti tomu, že my tady zdržujeme.
Vždyť jsem to říkal v tom svém projevu, že jsme to řešili na grémiu Poslanecké sněmovny před měsícem. A od té doby se vůbec nic nestalo. Já jsem také byl na Karlštejně a Karlštejn je samozřejmě super. Ale byl jsem tam ve svém volném času, o víkendu, s přítelkyní, a ne že si tam budu jezdit během písemných interpelací, to přece takhle nejde. Takže to, že premiér nechodí na písemné interpelace, je zásadní problém.
Cílem je sledování výskytu škodlivých činitelů a včasné upozornění na potřebu nebo prospěšnost ochranných zásahů proti škůdcům působícím hospodářské škody na lesních porostech. Nejviditelnější je vedle kůrovců nárůst listožravého hmyzu, především na dubech. V roce 2019 došlo k lokálním gradacím na různých místech, nejvíce ale na jihozápadní Moravě. Samozřejmě že také nízké zásoby spodní vody se významně projevují na zdravotním stavu starších borových porostů v celém Polabí, kde v důsledku fyziologického nedostatku vody uschly tisíce hektarů borových lesů. Uvedený projekt byl k 1. 9. loňského roku ukončen a na základě požadavků zaměstnavatelů tak byl s účinností od 1. 12. loňského roku vládou schválen navazující program Mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví. V rámci programu PGRLF Investiční úvěry byly realizovány v loňském roce dvě kola příjmu žádostí, byly poskytnuty úvěry v hodnotě řádově 300 milionů korun a byly uzavřeny závazky na přímé subvence ve výši 230 milionů korun. Na asanaci napadené dřevní hmoty jsme zřídili jako Ministerstvo zemědělství pro nestátní vlastníky lesů nový dotační titul, v jehož rámci jsme vyplatili přibližně 20 milionů korun. Železniční dopravě se podařilo navýšit dopravní kapacitu navýšením počtu vagonů, a to operativním nasazením z jiných druhů dopravy a zejména zadáním oprav a výroby zcela nových vozů. Co se týká skladování, tak k řešení problému s nedostatkem prostor pro uskladnění kalamitního dřeva, pro které nebude odbyt, jsme v červenci 2018 zpracovali Katalog ploch vhodných pro skladování dřeva. Odhadovaná kapacita je řádově 2 milionů kubíků dřeva. V souvislosti s rostoucím objemem skladovaného dříví předpokládáme širší uplatnění katalogu v praxi a současně hledáme další možnosti uskladnění kalamitní hmoty. Samozřejmě připravuje se, jak jsem řekl, další etapa kompenzace ztrát způsobených kůrovcovou kalamitou. Dalším příkladem je příprava novely zákona o myslivosti, jejímž cílem je omezit vliv zejména spárkaté zvěře na les tak, aby les plnil všechny své funkce a zvěř nebyla limitem pro úspěšnou obnovu lesních porostů. Poslanecká sněmovna žádala o provedení legislativních změn potřebných k účinnému boji proti kůrovci, případně jiným kalamitách v lesích. Výrazných změn dozná také obchodní model podniku, kdy se nově budou soutěžit tři typy zakázek, a to podle zasažení území kalamitou. Ministerstvo také zpracovalo v průběhu roku 2019 koncepci státní lesnické politiky do roku 2035, kterou vláda schválila 17. února tohoto roku. Ministerstvo dopravy a ČD Cargo - železniční doprava kalamitního dříví, navýšení počtu vagonů. Poslanecká sněmovna požádala o pravidelné informování vlády o přijatých opatřeních ve vztahu ke kůrovcové kalamitě. Jsem přesvědčen, že v minulém období byl odveden velký kus práce, a říkám to s vědomím skutečnosti, že další, a to nemenší díl práce je před námi. Nyní dovolte, abych se velmi krátce dostal k problematice kalamitního přemnožení hraboše polního.
Já jenom organizačně.
Ano, máte pravdu. Nicméně premiér bude prý potvrzen. To je pravda. Takže já tedy počkám a budu vás informovat ještě na mikrofon. Nicméně vyhlašuji už tedy tu pauzu do 14.30 hodin.
Je potřeba vyvažovat informace, a proto chci zdůraznit, že to, čemu se v publikacích věnuje Úřad veřejného ochránce práv, čemu se věnuje ta výroční zpráva, jsou, jak fungují léčebny dlouhodobě nemocných, jak fungují léčebny či ústavy, kde jsou lidé se zdravotním postižením, jak fungují řízení na stavebních úřadech, jak funkčně třeba probíhá odstraňování černých staveb. Prostě situace, kdy jsou lidé v potížích s úřady. A to, že mediální pozornost se upře na ty, jak se říká, kulturní boje, to je úplně jiné téma. To je téma toho, co zajímá média. Já si myslím, že to tedy nejsou úplně témata, jak tady bylo řečeno, multikulturní neziskovky, ale témata pro všechny, včetně menšin. Ale úplně pro všechny.
Děkuji. Paní poslankyně Červíčková s faktickou poznámkou, poté paní poslankyně Válková. Prosím, máte slovo. Paní zpravodajka v tomto případě, Helena Válková, prosím, máte slovo.
Já jenom faktickou poznámku. Já jsem si vždycky myslela, že by veřejný ochránce práv měl spojovat, a ne rozdělovat. Všichni jsme se shodli, že to chybí. Byl to jeden konkrétní příklad za všechny. Bylo to za vedení paní veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové. Takže pojďme se vrátit k tomu konkrétnímu od těch obecných hodnocení a uzavřeme prosím už tu etapu minulosti.
Děkuji. Pokračujeme ve všeobecné rozpravě.
Co se týká souhrnu podnětů, se kterými se lidé obraceli v roce 2018 na veřejného ochránce práv, tak tento rok se nijak nelišil od roků předchozích z hlediska toho, co nejvíce lidi trápí. A jak jinak vypořádat jako veřejný ochránce práv než podle zákona. Nikdo nemůže být oslyšen. Bude to povinností a je to povinností i stávajícího veřejného ochránce práv, který je právníkem, a já nepochybuji ani na tisícinu vteřiny, že se bude vypořádávat s takovými případy, podněty a stížnostmi v souladu se zákonem. Naopak bych chtěla naši pozornost jako zákonodárců otočit k tomu, co můžeme ovlivnit skutečně hned teď, pokud si vážíme instituce veřejného ochránce práv, a zmínila to tady kolegyně Válková, vaším prostřednictvím, pane předsedající. Že mají možnost žaloby. Jsou to tisíce, desítky tisíc případů každý rok. Skoro bych řekla, že se v tom předháníme - nicméně od roku 2011 jsme toto doporučení nenaplnili. A já sama, protože samozřejmě tak trošku střílím i sama do sebe, protože dva roky mám mandát poslankyně, tak vás v nejbližší době s touto věcí oslovím a budu žádat všechny politické strany včetně kolegů z SPD, aby to podpořili. Co se týká toho, co vykonala, nebo nevykonala minulá veřejná ochránkyně práv, tak ještě chci zmínit to, na čem se také shodujeme. Víte, že se nám nelíbí, že hodně lidí v republice upadlo do dluhových pastí. Nelíbí se nám, jak fungují exekuce. Kolegům z SPD připomenu náš společný návrh na řešení dětských dluhů v rámci insolvencí.
Toto opatření bylo na základě průběžného monitoringu vývoje kalamity 30. srpna novelizováno. Monitoring kalamity bude probíhat i v letošním roce, kdy předpokládáme ještě další tři aktualizace během vegetační sezóny. Co se týká sadebního materiálu, tak s probíhající kalamitou souvisí i otázka zalesnění vzniklých holin. V roce 2018 byla úroda pro sběry semen, zvláště listnatých dřevin, velmi příznivá. Přesto jsme vyvinuli maximální snahu o sběr těchto dřevin včetně sběru ostatních dřevin, které mohou být alternativní náhražkou dubu a buku. Ze sběrů 2019 je potenciální množství sazenic okolo 120 milionů kusů. Přesnější odhad, předpokládáme, bude k dispozici v dubnu tohoto roku. Smluvní jednotky jsou nově rozděleny na kalamitní, postkalamitní a nekalamitní - s rozdílným přístupem k zadávání veřejné zakázky. S ohledem na rozsah kalamity, který jsem tady popsal, jsme přistoupili k mimořádnému kroku. Samozřejmě tento postup byl konzultován jak s Ministerstvem zdravotnictví, tak s Ministerstvem životního prostředí. Monitoring byl dokončen u 92 šetření, kalamitní výskyt byl potvrzen v rámci 90 šetření, což představuje výměru 24, necelých 25 tisíc hektarů. Celkem bylo předáno 26 oznámení o zahájení správního řízení. A tady znovu chci říct, že nejde o plošnou aplikaci, ale o selektivní povrchovou aplikaci na přesně určených pozemcích. Situaci na konkrétním pozemku vždy posoudí inspektoři přímo v terénu. Součástí každého povolení jsou i podmínky minimalizace dopadu aplikace na necílové organismy. V těchto místech zemědělci nemohou realizovat běžná opatření a osvědčenou zemědělskou praxi, která zahrnuje i možnost aplikovat přípravek na ochranu rostlin, který je proti přemnoženému hraboši polnímu v dané situaci vhodný a možný. A v těchto místech také náleží zemědělcům kompenzace. Chci poděkovat za spolupráci a jsem vám plně k dispozici.
Vážená vládo, paní a pánové. I já děkuji panu ministrovi za velmi obsáhlý a podrobný výklad té problematiky včetně řešení. Myslím si, že to je právě to, proč jsme si vyžádali, aby se tady ta problematika projednávala. Máme připravená různá řešení, různé návrhy usnesení. Zároveň se do té rozpravy jako první s přednostním právem hlásím.
Hlasování číslo 56, přihlášeno 95 poslanců, pro 94, proti nikdo. Takže budeme pokračovat ještě v bodě 246, kde nám schází ještě vystoupení navrhovatele tohoto bodu, což je pan poslanec Petr Bendl.
Pane předsedající, kolegyně, kolegové, já chci poděkovat Poslanecké sněmovně a pánům ministrům za to, že máme tento bod na jednání pléna, neboť ta situace je vážná. Ti z vás, kteří pocházejí z regionů nejvíce postižených škůdci, a teď nemyslím jenom kůrovce, mi můžete potvrdit, že ten pohled na krajinu je tristní a že my se tím zabývat zcela určitě máme. V podstatě každý vlastník lesa v minulosti měl jakousi banku, finanční zdroj, kterým mohl financovat v okamžiku, kdy peníze došly, tak případným prodejem dřeva mohl dofinancovávat své hospodářské ekonomické potřeby. My bychom se měli zabývat nejenom tou situací, která teď nastala, to znamená tím, jakým způsobem zajistit kapacitní personální zajištění likvidace kůrovcového dřeva, zpracovatelské kapacity a vůbec technické zvládnutí té situace, skladovací kapacity a všechny ty podrobnosti, o kterých zde mluvil ministr životního prostředí. To si myslím, že se relativně daří, byť to není jednoduché, když navíc musíme počítat s tím, že toto množství práce tady bude na relativně krátkou dobu, že to bude na tři až pět let tedy, předpokládáme. To je myslím každému jasné. A že přijdou i časy z pohledu potřeby dřeva, které budou mnohonásobně složitější. Ta situace je horší, než jsme ji kdy my, co tady teď žijeme, pamatovali.
A na řadě je paní poslankyně Olga Richterová, zatím poslední přihlášená do všeobecné rozpravy.
Poněvadž tu zaznělo hodně očerňování předchozí paní veřejné ochránkyně práv, přijde mi přece jen správné, aby zazněl i rychlý nástin jejího životního příběhu. Ano, chci připomenout, že byla z těch, kdo podepsali Chartu 77 a kdo rok poté zakládal Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. V té době se zastávat lidí, co byli nespravedlivě stíhaní, bylo prostě obrovské riziko, obrovská odvaha. Nevěděli jste, na jak dlouho skončíte vy sami ve vězení. Já chci jenom tohle připomenout. V roce 1978 nikdo nemohl vědět, že za jedenáct let komunismus padne. Paní Šabatová byla podepsána pod zakládajícím prohlášením třeba jako pan Václav Benda, Václav Havel nebo Ivan Medek. Já to chci jenom připomenout proto, že jde o osobnost nebývale odvážnou, a proto, byť nemusíme zdaleka souhlasit se všemi názory, není podle mého názoru vhodné dehonestovat pouze za ten nesouhlas s konkrétními názory a neuznávat tu celoživotní práci, celoživotní zásluhy na poli obrany lidských práv bez ohledu na to, jak jsou nebo nejsou zrovna populární. Jenom závěrem připomenu, že právě proto je třeba držitelkou ceny OSN na poli lidských práv nebo rytířkou Řádu čestné legie.
Děkuji paní poslankyni. Jak jsem říkal, byla to poslední písemná přihláška do všeobecné rozpravy. Ptám se, jestli se někdo ještě hlásí z místa. Nehlásí, rozpravu končím. Otevírám tedy rozpravu podrobnou. Do podrobné rozpravy žádnou přihlášku nemám ani nevidím někoho, že by se hlásil. Končím podrobnou rozpravu. Já to usnesení, se kterým nás tady už seznámila paní zpravodajka Helena Válková, ještě jednou přečtu: Poslanecká sněmovna Parlamentu: To je usnesení, o kterém budeme nyní hlasovat. Všechny jsem vás odhlásil. Jsme připraveni na hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Děkuji panu veřejnému ochránci práv, děkuji paní zpravodajce a končím projednávání tohoto bodu. Na řadě je bod Informace ministra zemědělství a ministra životního prostředí o řešení kůrovcové kalamity, škod způsobených bekyní velkohlavou a přemnožením hraboše polního V tuto chvíli prosím, aby se postupně ujali slova pan ministr zemědělství Miroslav Toman a po něm ministr životního prostředí Richard Brabec.
Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, kolegové. Já bych velmi rád ocenil, že se ta probíhající kůrovcová kalamita nestala tématem minulým, ale že se Poslanecká sněmovna tomuto nejenom odbornému, ale ve svých důsledcích celospolečenskému tématu věnuje i dneska. Já bych velmi rád využil této příležitosti a přednesl informaci jak o aktuální situaci, tak o krocích, které Ministerstvo zemědělství za období od července 2018 realizovalo. Přestože ještě nejsou k dispozici sumární údaje za rok 2019, tak lze přibližně uvést, že meziročně, to znamená v porovnání s rokem 2018, došlo k dalšímu zhoršení kalamitní situace v lesích. Předpokládáme, že objem vytěženého kůrovcového dřeva za celou Českou republiku přesáhne 18 milionů kubíků, což bude minimálně ve srovnání s rokem 2018 o 5 milionů kubíků více. Současně došlo k plošnému rozšíření území zasaženého kalamitou, ke zhoršení kůrovcové situace došlo prakticky ve všech krajích s výjimkou hlavního města Prahy a krajů Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského.
Dále bych řekl, že vítám to, co tady oba páni ministři řekli nejen obsahově, ale i tu vážnost a tu podrobnost, se kterou se svým úvodním slovům věnovali. Musím říci, že samozřejmě nějaké finance už v tomto směru byly uvolněné, jdou zejména těm malým a středním vlastníkům lesů, kteří jinak nemají šanci řádně obnovit, zajistit nejen tedy výsadbu, ale i základní údržbu těch nových porostů. Tam je třeba velmi rychle pomoci, tak aby ty lesní pozemky mohly být znovu zalesněny. Já tady kousek odbočím. Musím říci, že na Brněnsku již existují pozemky, které zkoušejí pěstování akátu jako hospodářské dřeviny. Tam ty problémy s těmi aridnějšími oblastmi mají už dávno. To znamená, aby to bylo aktuální, aby to nebyla jenom nějaká čísla vycucaná z palce. Dále bychom byli rádi, aby byly také vytvářeny nezbytné podmínky pro vlastníky a správce lesů, a to jsou podmínky pro účinnou ochranu lesů proti kůrovci a pro úspěšnou obnovu nových odolnějších lesů. Dnes již je dosažena, jsou možná opatření, byla o nich řeč v projevu pana ministra Tomana. Já bych, kolegyně a kolegové, v tuto chvíli svoji řeč ukončil. Děkuji vám za pozornost. Rád bych vás požádal o podporu tohoto návrhu usnesení, který jsem vám do jednotlivých klubů před začátkem této rozpravy rozdal.
Děkuji. Zároveň byste tedy byl i zpravodajem k tomuto bodu.
Chci upozornit, že na naši tuto hromadnou interpelaci pan premiér Babiš odpověděl, že se v roce 2020 určitě potkáme. Od začátku roku se ovšem na písemných interpelacích neobjevil, a dokonce ústně řekl, že chodit vůbec nebude. Asi nejsem sám, kdo si v těchto odpovědích všiml jistého nepřekonatelného logického rozporu. Bylo by skvělé, kdyby nám nějaký zástupce vládní koalice byl schopen vysvětlit, jak jsou slučitelné výroky, že v roce 2020 premiér přijde, nebo nepřijde vůbec. A pokud máme tu první odpověď chápat tak, že v roce 2020 přijde aspoň jednou, mohl by nám někdo aspoň říct, na kterou schůzi ho máme čekat? Měsíc, čtvrtletí, pololetí, aspoň přibližně? Já jsem se ptal pana premiéra, aby nás seznámil se svým programem v době od 13. února 2020 do 9. července 2020, čili v prvním pololetí roku 2020, jaký má program v době konání písemných interpelací. Bohužel jsme nedostali žádnou konkrétní odpověď. Pan premiér nám dopisem ze dne 2. března 2020 odpověděl, že ví, že nás jeho nepřítomnost na písemných interpelacích znepokojuje. A k tomu doplnil, že ten moment s ohledem na rozsah očekávaných i mimořádných pracovních povinností není schopen přesně potvrdit. Ani jeden termín v rámci toho prvního pololetí si na písemné interpelace nevyhradil. Pan premiér nám také sdělil, a to ve svém poselství Čau lidi, že vůbec nechápe, k čemu ty písemné interpelace jsou. Je smutné, že pan premiér nerozumí ani těm nejzákladnějším instrumentům našeho ústavního zřízení. Doporučuji, aby si to nechal od někoho vysvětlit. Třeba od nějakého studenta prvního ročníku politologie. Skoro bych řekl, že by mu to dokázal vysvětlit i nějaký student prvního ročníku jaderné fyziky, veteriny nebo sochařství, protože není žádná věda pochopit, že když je vláda odpovědna Poslanecké sněmovně, tak se má také odpovídat poslancům na jejich interpelace. Ten se týká toho, že ten člen vlády nemusí plnit povinnosti v roli poslance, takže to s tím vůbec nesouvisí. Došlo k razantnímu nárůstu na trojnásobek dotací pro Agrofert po tom, co pan premiér vstoupil do politiky. Ale jsou s tím spojeny i povinnosti chodit na jednání Poslanecké sněmovny, které se zodpovídá, když ho tam poslanci interpelují. Pak se ptám, jestli si z této studie přečetl byť jedinou stránku. Dočetl by se tam, že v některých zemích znají pojem interpelace dokonce jenom tak, že o písemném dotazu se vede rozprava na plénu. Dokonce by se tam dočetl, že v některých zemích je projednávání písemné interpelace v parlamentu tak významný institut, že je spojen s otázkou důvěry vládě. Nespokojenost s odpovědí na interpelaci se může rovnat pádu vlády, tak jako je to třeba ve Finsku, Francii, Slovinsku, Litvě, Lotyšsku. Když tedy pan premiér do svého superdlouhého statusu dal odkaz na studii, kterou evidentně nečetl, je to trochu legrační. Nejvíce ze všeho mě ale fascinuje logika předsedy vlády. Bezelstně nám přiznal, že nechápe, k čemu písemné interpelace jsou, a že na ně proto nebude chodit. Takže když zákon něco říká a já to nechápu, k čemu to je, tak se na to můžu prostě vykašlat. To je logika pana premiéra. Mají se tím inspirovat i občané? Představme si to u řidiče. Nebo nechápu, proč je tady zákaz jednoho piva nebo jedné skleničky vína na cyklostezce, tak si můžu dát klidně víc. Skvělá logika! Já se ale domnívám, že právo je založeno na tom, že ho všichni ve společnosti respektují, i když třeba mají jiný názor nebo nechápou vždycky dokonale úmysl zákonodárce nebo ústavodárce. Možná se toho bojí, možná tuší, že mu chybí argumenty, možná to prostě nechce řešit. Tady při interpelacích se nemůže schovávat za svá média, za své oddané šéfredaktory, za své štědře placené píáristy.